Hlasovali bychom je jedním hlasováním. Jsme u pozměňovacích návrhů kolegy Holomčíka. Na závěr bychom hlasovali o zákonu jako celku ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu zpravodaji. Ano, paní poslankyně Fialová má protinávrh. Prosím, paní poslankyně.
Prosím, pane zpravodaji.
A přecházíme tedy na pozměňovacími návrhy výboru pro životní prostředí. Stanovisko výboru je souhlasné. Jsme u pozměňovacího návrhu B3, který prodlužuje lhůty pro zalesnění a doplňuje hospodářský způsob výběrný a pasečný. Stanovisko garančního výboru je nesouhlasné. Stanovisko garančního výboru je nesouhlasné. Jsme u pozměňovacích návrhů kolegy Stanovisko výboru je nedoporučující. Stanovisko garančního výboru je souhlasné.
Návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.
Jsme u pozměňovacích návrhů pod písmenem E kolegy Kotta. Řeší komplexně problematiku, kdy licence odborného lesního hospodáře nemůže být udělena osobě zastávající funkci vedoucího pracovníka ve státním podniku nebo organizaci podnikající v oboru. Dále jsou to formálně technické úpravy. Stanovisko garančního výboru je souhlasné. Jsme u pozměňovacích návrhů kolegyně Fialové. Stanovisko výboru je souhlasné.
Prosím, máte slovo.
A jako celek, to je komplexní pozměňovací návrh hospodářského výboru. Následuje návrh E kolegy Luzara a následuje návrh F kolegy Fialy.
Zazněl návrh procedury. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Hlasování číslo 108, přihlášeno 180 poslanců, pro 146, proti nikdo. Nyní vás, pane zpravodaji, prosím, abyste přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a sdělil k nim stanovisko výboru. Prosím.
Takže začínáme návrhem A, to je komplexní pozměňovací návrh hospodářského výboru. Stanovisko garančního výboru: doporučuje.
Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Hlasování číslo 109, přihlášeno 156 poslanců, pro 156, proti nikdo.
Pokračujeme návrhem B kolegy Kotena, jde o to tísňové volání. Garanční výbor bez stanoviska.
Zahajuji hlasování. Hlasování číslo 110, přihlášeno 157 poslanců, pro 41, proti nikdo. Návrh nebyl přijat.
Ten přidává do ověření zákazníků při přechodu ten ověřovací kód. Stanovisko garančního výboru: doporučuje.
Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Hlasování číslo 111, přihlášeno 161 poslanců, pro 160, proti nikdo. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Hlasování číslo 112, přihlášeno 163 poslanců, pro 135, proti nikdo.
Tam se řeší volání v rámci EU, podrobnější nastavení podmínek a sankcí pro operátory, pokud budou ta pravidla porušovat. Stanovisko garančního výboru: doporučuje.
Zahajuji hlasování. Hlasování číslo 113, přihlášeno 163 poslanců, pro 160, proti nikdo.
Stanovisko garančního výboru: bez stanoviska.
Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Návrh nebyl přijat.
Děkuji za slovo. Není tomu tak.
Tady se v každém případě počítá s ohlášením pro vodní díla, případně, tak jak budeme potom projednávat tu proceduru, bude nezbytný územní souhlas. Takže tu jsou v každém případě zapojené orgány státní správy, které se k tomu budou vyjadřovat, které se tomu budou věnovat. Pouze v případě, že se buduje, a týká se to území, které není chráněné, tak je ta procedura významně zjednodušená. A co je podstatné, samozřejmě že tím jenom zjednodušujeme tu cestu.
Já děkuji. Čili prosím paní poslankyni Richterovou.
Já bych ráda předeslala, že se tomuto zákonu podrobně nevěnuji, na to máme jiné lidi u nás v klubu. Ale přece jenom bych se ráda optala. Já to beru velmi vážně.
Prosím.
A o to jde.
Děkuji a nyní pan poslanec Birke s faktickou poznámkou. Prosím.
Myslím, že jsme si to vyjadřovali na výboru regionálním a samozřejmě životního prostředí. Takže já jenom chci říci, že se tady vytváří uměle nějaký problém, který prostě neexistuje.
Ano. Prosím, vaše dvě minuty.
Já rozumím tomu, že v téhle sněmovně máme vyvažovat různé zájmy. Rozumím tomu, že to není snadná úloha. Nazývejme věci pravými jmény.
Prosím, vaše dvě minuty.
Děkuji za slovo.
Děkuji. Mým prostřednictvím.
Stanovisko výboru je nedoporučující.
Prosím, pane zpravodaji.
Stanovisko garančního výboru je souhlasné.
Ano. Pardon? Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Nemáte zájem, takže otevírám rozpravu, do které nemám nikoho přihlášeného, takže se ještě rozhlédnu po sále, zdali má někdo zájem. Nemá nikdo zájem.
Jeho zavedení v České republice se v budoucnosti jeví jako účelné.
Já vás poprosím o klid! Pane ministře, promiňte. Já vás poprosím o klid v sále, abychom vůbec slyšeli, co pan ministr říká.
Pokud jde o pozměňovací návrh hospodářského výboru, ten se nám nejeví jako legislativně úplně správný, a podporujeme tedy ten návrh, který byl předložen jako původní text.
Tak to byl pan ministr. Táži se na závěrečná slova, zdali má zájem pan navrhovatel. Přikročíme k hlasování o pozměňovacím návrhu, a já tedy prosím zpravodaje garančního výboru poslance Milana Ferance, aby přednesl pozměňovací návrh a před hlasováním k němu sdělil stanovisko.
Děkuji, pane předsedající. Legislativně technické úpravy - návrhy nebyly podány, takže hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Dolínka a o návrhu zákona jako celku.
Budeme hlasovat o návrhu procedury. Přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami.
Jestli se to povedlo, nebo ne, je k hodnocení, ale podle výsledku dnešního zákona, který máme před sebou, se to nepovedlo, protože jsme byli nuceni znovu jako poslanci vstoupit do trhu operátorů. Čili ten systém jako takový je nastaven k otevřenému trhu a mělo by fungovat konkurenční prostředí. Tak se nedařilo naplnit ten cíl, který byl. A Český telekomunikační úřad z tohoto pohledu dle mého názoru neplní úplně tu funkci, kterou by plnit měl. Ono je to taky pro obyčejného spotřebitele vykoupeno tím, že ty balíčky neomezených dat jsou omezeny rychlostí. Takové to neveřejné obchodování s objemem zákazníků, kdy už za velký objem se považují dva lidé skoro mnohdy, protože to je nějaká firma a podobně. Což je také velký nešvar, který se ukazuje. Když vidíte ministerstvo, které se chlubí, jak nízké ceny vyjednalo vůči občanu, který tuto šanci vůbec nemá. Čili tady bych si dovolil apelovat na uvážlivost Českého telekomunikačního úřadu, aby začali tuto problematiku ze své kompetence řešit. A mnozí budou mít výstup z kalkulačky na internetu, která bude vlastně nějaká, ale nereálná, protože mnohdy budou dosahovat lepších cen. Pokud to bude započítáno i s těmito cenami, nevím, jak ti operátoři toto budou řešit. Jak máme energetické šmejdy, kdy ctihodná společnost si najme organizaci, která pro ni shání zákazníky, a tato ctihodná společnost potom říká já nic, já muzikant, to oni, tak i tady v tomto prostředí by se toto mohlo stát, kdy ctihodná telekomunikační společnost si najme šmejdy a potom bude říkat já nic, já muzikant. Jinými slovy on je oprávněn si zjistit tyto údaje, ale nemusí. A když to neudělá, tak samozřejmě ti šmejdi se můžou snažit dostat ta čísla. Omlouvám se za delší úvodní slovo, ale chtěl jsem v té nadšené atmosféře nad tímto zákonem trošku možná zchladit hlavy.
S faktickou poznámkou vystoupí pan zpravodaj pan poslanec Jiránek. Prosím máte slovo.
Děkuji za slovo. Za druhé určitě souhlasím s jeho pohledy na rozevření těch nůžek, kdy velké korporace a státní organizace mají výrazně nižší ceny než koncoví uživatelé. Pro představu, ve Finsku si kupují občané i desetkrát nižší rychlosti, než je u nás nejnižší nabídka operátora, a má to svoje zákazníky. A minimální současné nabídky operátorů s omezenou rychlostí pořád dostačují na velmi kvalitní streamování videa.
S faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Luzar. Prosím máte slovo. V rozpravě nyní vystoupí pan poslanec Koten. Po něm je přihlášen pan zpravodaj do rozpravy. Prosím máte slovo.
Dobrý den, dámy a pánové, vážený pane předsedající, vážený pane ministře. Já bych tady velmi rád vysvětlil, čeho se týká můj pozměňovací návrh, který je veden pod písmenem B. Jsem rád, že tady jsou zástupci jak koalice, tak opozice v jednacím sále. Velice rád bych jim vysvětlil, o co se tedy vlastně jedná. A právě tato novela telekomunikačního zákona, kde je můj pozměňovací návrh, který to řeší. Jedná se o to, že operátor si vlastně bude moci zjistit polohu toho volajícího, který potřebuje bezprostředně pomoct. A já bych vás rád touto cestou požádal o podporu tohoto návrhu. Proto žádám o podporu tohoto pozměňovacího návrhu, protože v opačném případě zemře do té doby, než budeme implementovat, a budeme nuceni implementovat, ještě mnoho lidí. Takže si jenom kladu otázku v případě, že tento návrh nebude podpořen, komu to prospěje. Jestli těm lidem, kteří budou potřebovat pomoc, a nedostane se jim té pomoci, anebo jestli to je nějaké politické rozhodnutí, které by eventuálně mohlo ovlivnit vaše hlasování.
Děkuji. A nyní v rozpravě vystoupí pan poslanec Jiránek, který je zpravodajem.
Já chci trošičku podrobněji představit svůj pozměňovací návrh D1, který rozšiřuje pravomoci Českého telekomunikačního úřadu. Zjednodušeně se týká toho, že v budoucnosti by mohl Český telekomunikační úřad hodnotit smlouvy o sdílení kmitočtu či sítí, kdy může dojít k ohrožení nebo obcházení podmínek plánovaných v aukci či jinak křivit trh.
Ano. Kdo je proti? Děkuji vám. Další návrh.
Stanovisko garančního výboru kladné.
Prohlašuji hlasování 73 za zmatečné, protože jsem nespustil hlasovací zařízení. Rozhodneme v hlasování číslo 74, které jsem zahájil.
Děkuji. Stanovisko garančního výboru je kladné.
Návrh byl přijat. Další návrh.
Stanovisko garančního výboru kladné.
Kdo je proti? Další návrh. Návrh byl přijat.
Děkuji. Návrh pod písmenem B z výboru pro bezpečnost tedy je nehlasovatelný. Stanovisko garančního výboru je záporné.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut.
Ten ve svém návrhu rozšiřuje okruh subjektů, s nimiž se projedná plán dopravní obslužnosti.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh.
Děkuji.
Návrh nebyl přijat.
Stanovisko garančního výboru je záporné.
Kdo je proti? Návrh nebyl přijat.
Stanovisko garančního výboru kladné.
To znamená, že teď je před námi hlasování o zákonu jako celku.
Děkuji. Takže o tom bychom hlasovali.
Stanovisko výboru je souhlasné.
Kdo je proti? Možná by to tam bylo případnější.
Vzhledem k tomu, co bylo právě schváleno, prosím o 20 minut přestávky na poradu poslaneckého klubu.
Ten návrh zaznamenávám. Pokud nikdo nic nenamítá, tak jí vyhovím. Tím tedy dnešní jednání končí.
Děkuji.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, ve třetím čtení projednáváme návrh zákona, kterým se mění zákon o elektronických komunikacích. Jak už bylo řečeno v rámci druhého čtení, přicházíme s cílem posílit hospodářskou soutěž. Stav konkurenčního prostředí z našeho pohledu není optimální v tuto chvíli a tento návrh zákona přináší celou řadu z našeho pohledu zásadních změn, které směřují k tomu, aby se tzv. úhrady za ukončení smluv zcela minimalizovaly, případně aby byly úplně na nule. Stejně tak se zásadním způsobem zkracují veškeré lhůty pro přenesení čísla a současně zavádíme instrument jakéhosi srovnávacího nástroje, tak aby vlastně si ten zákazník, spotřebitel měl možnost porovnat ceny různých operátorů. Návrh zákona projednal hospodářský výbor, stejně tak výbor garanční, a doporučil Poslanecké sněmovně jeho schválení ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Chtěl bych poděkovat členům hospodářského výboru a jeho podvýboru pro ochranu spotřebitele a podvýboru pro ICT, telekomunikace a digitální ekonomiku za velmi konstruktivní přístup během celého projednávání návrhu zákona. Domníváme se, že se jedná o velmi důležitou změnu, která by skutečně měla rozhýbat konkurenční prostředí, v jehož důsledku bychom měli zásadním způsobem, nebo alespoň určitým způsobem pomoci k tomu, že se sníží ceny datových služeb, které jsou v rámci České republiky ve srovnání s prostředím v Evropě z našeho úhlu pohledu extrémně vysoké.
Děkuji, pane předsedající. Jsem moc rád, že jsme se u této novely dostali až sem.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Ta první je veskrze pozitivní a týká se toho, že se již v procesu projednávání zákona podařilo, i když doposud jen částečně, nastartovat jistý konkurenční boj mezi operátory, který měl poté pozitivní odezvu v cenotvorbě na mobilním trhu. Ale abych také řekl to, co se mi nelíbí, a to jsou jalové postoje a přístupy nejen této, ale v rámci objektivity musím zdůraznit i předchozí vlády k budování sítí vysokorychlostního internetu, který s mobilními operátory a elektronickou komunikací jako takovou velice úzce souvisí.